Řekl jste toho mnoho ve svém dlouhém vystoupení, pane ministře. Já jsem si dělala poznámky a budu se věnovat jenom pár bodům, které mě zaujaly. Ano, opravdu to tak nejde. A já se znovu vrátím k číslům. Bodejť. Tak jsme pak dávali odhad, kolik půjde do veřejného sektoru. Takže já jsem skutečně dala jakousi rezervu tehdy do vládní rozpočtové rezervy a ukázalo se to jako velmi prozíravé. Vy tu volbu nemáte. Vy máte jasně dané mandatorní výdaje, takže na výdajovou stranu to dát musíte. A všimněte si, že jsem nekritizovala... To jsem nekritizovala. To jste si všiml. To jsem velmi velkoryse přešla. Já kritizuji to, že jste to navýšil o 150 miliard virtuálních příjmů, které nemáte ničím podloženy. Takže opravdu, jak jste řekl, opravdu to tak nejde. Já se s vámi nehádám o to, jestli to dal ten či onen, já vycházím z agentury Bruegel. Takže já vůbec nežongluji žádnými ani našimi, ani vašimi čísly. Propadla se ze čtvrtého, protože vám tam vyškrtli věci, které tam prostě být neměly. Podívali se na to, do těch střev a řekli ne, pomoc ČEZu tam nepatří. A to je kuriózní. To si tam můžete dohledat na Bruegelu. Vývoj inflace, čtvrtá nejvyšší je pořád v České republice. Ale my vyčítáme to, že neděláte nic s tom pomocí a že je pomalá a že je prostě nedostatečná. To je pořád ta debata, kterou vedeme. To mi připomínáte neustále, připomínal jste. Platí to ještě pořád? Kde je těch 30 miliard pro ty podnikatele? A když třeba příště si vezmete slovo, zkuste tedy říct, kde je těch 30 miliard pro podnikatele. Bylo to dané zákonem. Zaplať pánbůh za ten zákon. Mimořádná valorizace důchodů ukázala, že se rozevřely ještě víc nůžky mezi těmi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými. Já to slyším na těch náměstích neustále. Výchovné. Ano, to prosadila ještě bývalá Poslanecká sněmovna, čili naše vláda. Zaplať pánbůh za to. Pětistovka za každé vychované dítě určitě pomůže. O tom není pochyb. Já vím, že je těžké snižovat strukturální deficit. Když jste mě vyzýval k tomu, co naše vláda udělala, a ptal jste se, co udělala předtím, než přišel covid, což považuji tedy za korektní dotaz, tak já třeba připomenu opatření na zvýšení výběru daní, jako je kontrolní hlášení zejména, ale i EET.
Takže u těch výrobců předpokládáme, počítáme s tím, že tam bude ten - to není zastropování, to jste říkal správně, přestože mnozí novináři psali, že budou zastropovány ceny, to je vlastně práh pro zdanění. A ten rozdíl mezi tím je to, co je navrženo v tom rozpočtu jako kompenzace. V ideálním světě, kdyby nebylo prodáno nic pro rok 2023, tak ty dopady na kompenzace budou mnohem nižší pro státní rozpočet. Proto jsem říkal, že předpokládám, že v rámci tří rozpočtových roků by to mělo být rozpočtově neutrální. Vypadá to, že z Evropy přijde jako dohoda členských států, že tři zdroje budou z toho daňového stropu vyjmuty. Logicky plyn, tady je naším národním zájmem odpojit cenu plynu od ceny elektřiny. A pak z toho budou vyjmuty vodní elektrárny. Když si vezmu plyn, černé uhlí, vodu, tak z hlediska energetického mixu to nepředstavuje nic podstatného z toho našeho energetického mixu. A k tomu ještě k tomu kouzlení z těch čísel a co je marketing. Těch 100 miliard z toho prostě dostaneme. A já jsem přesvědčený, že ten zákon bude platit do konce roku, a dokonce jsem přesvědčený, že pro něj v Poslanecké sněmovně a v Senátu najdeme větší podporu než pouze podporu představitelů vládních stran. Takže mně přijde spravedlivější a férovější to zapojit na té příjmové straně. Já ta rizika nepodceňuji ani nezamlčuji. Je to jeden z návrhů, nejsme jediní, kteří říkají, že z hlediska ústavního pořádku v členském státě je to mimořádně problematické, a v této chvíli už několik dnů nebo několik týdnů analyzují týmy našich právníků, pokud by to bylo v nařízení, jak je to v souladu s naším ústavním pořádkem. To prostě není triviální věc a není to vlastně politické rozhodnutí, protože nařízení je vlastně přímo aplikovatelné ve členských státech. Spor je o tom, jestli to tam máme přiznat, ty příjmy, nebo ne. A jediné, co mi opravdu nemůžete vyčítat, že bych nepřiznával příjmy do státního rozpočtu. To je prostě fakt. Rozpočet není cár papíru. To je o tom, kdo jakou metodu volí. Tam nejsou žádné přebytky, které by ministr financí, který na nich sedí a nechtěl z přebytku státního rozpočtu někomu něco půjčit. Pořád se bavíme o dluzích, o výši deficitu. Komunikujeme, co s tím udělá dluhová služba. Bude vyřešené na náš návrh prodloužení krizového rámce na příští rok, bude pravděpodobně vyřešená složitá otázka cash flow a marginu. Koho by napadlo před rokem, že hodnota Uniperu rapidně klesne? Takže tohle všechno je reakce války na celou evropskou ekonomiku, nejenom na českou. Když jsem se bavil s kolegy ministry financí, tak vlastně titulek "Naše vláda dělá málo, jiné vlády dávají víc" je v různých variacích ve všech členských státech. A vždycky najdete konkrétní opatření v konkrétní oblasti, ve kterých jeden členský stát, například Česká republika, udělal něco jiného než jiný stát. Tady jsem velmi často slyšel o tom, jak je výhodné snižovat DPH nebo zastropovat některé ceny. Podívejme se na výsledky Eurostatu za minulý měsíc a poslední výsledky, podívejte se na země, které šly cestou snižování DPH, a porovnejme inflaci u nich a v České republice, kde jsme touto cestou nešli. A ty náklady snižování DPH jsou obrovské a nevedou k nižší inflaci. A to není politické stanovisko české vlády nebo českých vládních stran, to jsou data Eurostatu. Nebudu říkat, že jsme spokojení s výší inflace, to určitě ne, ale to samozřejmě kromě těch příjmů, o kterých tak rádi mluvíte, samozřejmě to zvyšuje i výdaje. Já jsem to říkal minule, kdyby se díky vyšším inflačním příjmům - a já je tak nazývám, inflační příjmy - snižoval schodek státního rozpočtu, tak by byla pravda, bylo by pravdivé politické tvrzení, že vláda inkasuje vyšší daňové příjmy a nedává je zpět občanům. Opak je pravdou. Proto taky nemáme ten schodek o tolik nižší, jaký já bych si přál ještě v lednu letošního roku.
A sami vidíte, že v době, kdy je zle, tak se to velmi složitě kormidluje. A já dokonce ani nejsem toho názoru, co má třeba pan bývalý ministr financí Kalousek. On tady mohl sedět. On utekl z této Sněmovny a dneska rozumuje přes sociální sítě. Jeho hlas je úplně stejný jako hlas kohokoli jiného, lékaře, metaře, učitele, ale to neznamená, že se podle toho budeme jaksi řídit. Mohl tady sedět, mohl bojovat a mohl prosazovat své vize. Vy jste zde zmínil to srovnávání s těmi ostatními zeměmi. Vzpomínáte si, jak jste nás peskovali za to, jak to vypadá v Rakousku, jak to vypadá v Německu? Souhlas. Potom tedy pojďme znovu zvážit ten model, který já jsem zde říkal a který jde trochu vstřícně i vůči vám jakožto ministru financí, pojďme zrušit ten energetický úsporný tarif úplně, vždyť všichni přece víme, že už je za zenitem. A už ani nechci říkat, co jsme říkali, když jsme říkali vyvíjí se ta situace. Stropu rozumí každý. Je to jednoduché, elegantní řešení. Chápu jednu věc, protože průšvih jak dělo je v tom, co je prodané. Ano, ta slovenská cesta je docela šílená. Ale z toho ČEZu víme, že tenhleten rok, i když chápu, že to bude až na příští rok ve smyslu výplaty dividendy, tak tam nebude rozhodně málo. A druhá věc je ten zdroj v tom Modernizačním fondu. Pokud bychom tam měli mít 485 miliard korun, což je výrazně víc, než jsme předpokládali, byť chápu, až někdy do roku 2027, tak rozhodně tam ten prostor něco brát je. Já jsem stále skeptický. To bylo to zásadní. Že se prodloužil dočasný rámec, ano, to víceméně se ale dalo asi očekávat, já to nechci teď bagatelizovat, abych mu zase nebral drobné úspěchy, které tam měl, ale to nepovažuji za něco, co bylo úplně mimořádné, to bylo téměř jisté, že se podaří. Já bych to řekl správně. Je dobře, že tam je 151 miliard. Je otázka, jestli se tam nedalo možná uhrát o něco méně, ale já bych byl pro těch 151, kdybychom to měli dneska kryté. A to je hodně, těch 30 miliard korun. Co se s tím akorát udělá? Já bych to bral, kdyby to bylo přes cizí zdroje, třeba přes PPP. Proto říkám, že možná bylo lepší tam nenechat těch 151, udělat to o něco míň, neříkám na 130, to asi ne, třeba 140, a ten zbytek ještě trošku dotáhnout ze státního rozpočtu a pak si třeba půjčit 10 miliard. Ale já to nechci teď tahat do té diskuse, protože to je na rok 2023, jenom jsem reagoval na to, že jste říkal o těch investicích.
Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, se kterou se hlásí pan ministr financí Zbyněk Stanjura.
Tak nejdřív odlehčení. Je to jak s těmi výdaji, jak vy to odhadujete, nebo s tím černým scénářem. Je to správné rozhodnutí? Je to správné rozhodnutí. Pokud pravidelně nebo opakovaně jsme zvýšili životní a existenční minimum, tak to má dopad do šesti sociálních dávek, a tím pádem vyšší výdaje v sociální oblasti. Otázka zní - je to správné rozhodnutí? Ale otázka zní - máme nebo musíme udělat tyto kroky v této době? A odpověď zní - máme a musíme je udělat v této době. Není těžké to napsat. To všechno vlastně máme napsané na financích. Těžké je to tady prosadit. Snížení výdajů mandatorních, které v dnešní době dostávají především naši občané. Žádné jiné výdaje ten strukturální schodek nečiní než výdaje v sociální oblasti, v oblasti zdravotnictví, v oblasti školství. Říkáte, vy máte ty úředníky. No to máme. A říkám, a to nebyly mimořádné výdaje, to nebyla pandemie covid, to nebyl válka na Ukrajině, to nebyly utržené ceny energií a hospodářský růst byl velmi dobrý. Takže pokud chceme vést, a já jsem pro, věcnou a racionální debatu, tak se o tom bavme. Uvidíme, jestli najdeme společnou řeč například v úpravě parametrů důchodového systému. To slovo důchodová reforma vyvolává příliš velká očekávání na jedné straně a příliš velké obavy, na druhé straně. A teď nechci hodnotit, kterým směrem a který recept je lepší. Takže naší ambici je, abychom i v této důležité oblasti našli shodu. Pravda je, a myslím, že tomu rozumíte, že v minulých týdnech a měsících nebyl dostatek prostoru na to vést velkou debatu o změnách důchodového systému. Říkám jako Česká republika, neříkám jako vláda. Naštěstí to tomu tak není. Takže tři dobré zprávy ze září, které nepublikovala vláda: Za prvé evropské srovnání. To neznamená, že máme být s tím číslem spokojení, abych nebyl špatně pochopen. Zase, nepodceňujme rizika toho, že ten trend se může otočit a že ta nezaměstnanost může růst, ale neporoste do katastrofálních rozměrů. To jsou všechno dobré zprávy, aniž bych podceňoval a zlehčoval závažnost situace, v které v této chvíli se Česká republika nachází. Každý, kdo o tom něco ví, musí říct, že to je nejtěžší vymyslet to tak, abychom na jedné straně dostáli evropským pravidlům, ale i českým zákonům, abychom vyřešili otázku nepovolené podpory nebo zneužití dominantního postavení na trhu. To nejsou triviální otázky. Slyšel jsem tady v debatě, když jsme hlasovali o nedůvěře vlády, že jsme poslední, kteří nevyužili dočasný krizový rámec. A ve veřejné debatě to padalo. No tak jsme si nechali udělat... Informace jsou staré asi týden a ta doba je dynamická, takže možná nejsou platné, tak pouze dvě země uplatnily plošně možnosti toho krizového rámce. A není náhoda, že to jsou nejbohatší země - Německo a Francie. A naprostá většina té pomoci byla ve formě záruk. Ty programy u nás taky běží. Malý příklad z veřejné debaty v České republice. Ke stejnému kroku v té době přistoupilo Německo, a protože tu spotřební daň měli vyšší než my, tak to snížili o osm korun v přepočtu, ale na stejnou hranici jako my. Na tři měsíce, u nás na čtyři měsíce.
Byl by na delší dobu, možná, že kdyby přišla, vládla naše vláda a přišla válka na Ukrajině, tak by trval ještě déle, ale podstatné je, že bychom se do něho pustili. My jsme se nebili v prsa před parlamentními volbami, jak to takhle mávnutím kouzelného proutku vyřešíme, jak to seškrtáme, protože to je to PR. A můžete tady na mě útočit, jak chcete, to je to PR. To znamená, já jsem nikdy nesnižovala Národní rozpočtovou radu. A to, že jsem někdy s některými věcmi nesouhlasila, neznamená, že bych je dehonestovala nebo nerespektovala. Tak to je to celé. A nenajdete žádná slova, kdy bych je nějakým způsobem dehonestovala. Nesouhlasila, to je rozdíl. Ale nepřipravili jste na rok 2023 nic. Já vám nevyčítám rok 2022, proto vám říkám, že je potřeba o těch věcech mluvit, ale je potřeba kombinace i na příjmové straně. Říkala jsem vám, proč se bojíte daní z neřesti? Pokračujme v nich. Dotáhněte to. Je to velmi důležité, také to něco přinese. A kombinace obojího. Ale vy se s námi nebavíte. A tady z vašeho proslovu jsem pochopila, že to nejde. Tak jsem si já přeložila vaše slova. Ale to je naprosto odlišná rétorika od toho, co jste říkal před volbami. Důchodová reforma, rozumím. Naprosto rozumím. A nebudu se vymlouvat na covid. Ano, covid, vy zase máte válku, každý máme něco, takže tady na vás neútočím. Já jenom nerozumím, že pan ministr Jurečka si vytvoří tým, kam nepozve nikoho z opozice. Podívejte se na ně. Ano, není to jednoduché. A určitě to bude chtít delší čas, co se týče konsolidace veřejných financí. Ale rezignovat na to úplně je podle mě naprosto, naprosto chybné. To jsou určitě pozitivní čísla. Ano, vy jste pro celou řadu z nich hlasovali, jako třeba kompenzační bonus. Já to nepopírám. Podpořili jsme to. Ale určitě to byly ty kroky, které právě tu nejnižší nezaměstnanost v České republice ve vztahu k EU držely. Určitě to tehdy pomohlo. Tak se bavte s opozicí, bavte se s námi.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. S tou první je přihlášen pan poslanec Vojtěch Munzar.
Ale když se podíváte na ten dlouhodobý vývoj, tak to přece vůbec není pravda. A to byl základ těch velikých strukturálních deficitů. A to jste byla, paní kolegyně, vaším prostřednictvím, ministryní financí vy. Připomenu vám konkrétní příklad. A byla to obrovská ekonomická chyba. Takže ta kritika tady dnes z vaší strany je z mého pohledu pokrytecká. Děkuji za pozornost.
Děkuji za dodržení času. Pane ministře, máte slovo.
To je úplně něco jiného, než že rezignuji na snahu snižovat strukturální schodek.
Celou dobu jste jim nikdo nic nenavýšil. Navýšila to jenom minulá vláda. Protože ona naslouchala těm městům a obcím, ona za nimi jezdila, jezdila do těch krajů! Kde jste byl, pane ministře financí, na nějaké návštěvě ve městě, v obci, v kraji? Já se vás jenom ptám. Já když jsem byla hejtmankou, tak oni za mnou přijeli a řešili se mnou ty věci a vyřešili jsme spoustu věcí v těch krajích.